Tento zákon pouze v této své první části implantuje do povědomí občanů další informaci, že již tak přebujelý stát si nepřeje jejich sdružování v otázkách sebeobrany a že se nemají připravovat na vlastní aktivní sebeobranu, a nedej bože aby se připravovali na to, že si v té sebeobraně budou navzájem pomáhat a podporovat se. A to je samozřejmě špatně, protože již dnes je občanská apatie a neochota navzájem si pomáhat v případech osobního obtěžování, nebo přímo fyzického napadení, alarmující. Lidé již dnes mají strach si pomáhat, vědí, že již dnes je legislativa nastavena tak, že to mohou být naopak oni, a nikoliv agresor, kdo bude na konci případu více potrestán, a vy se jim snažíte do povědomí implantovat další obavu.
Děkuji za slovo. Nebojte se, já opravdu nebudu o nikom přesvědčovat. Takže opravdu tuhle ambici nemáme. To je pravda. Aniž bychom dále říkali cokoli o platech politiků. Děkuji vám za pozornost.
Platí ta přihláška?
Děkuji za slovo. Tak jsem si našel na webových stránkách miroslav-kalousek.cz Přítrž tomu chce podle informací Práva udělat TOP 09, která změnu plánuje ve svém volebním programu. Třeba v případě řadových poslanců či senátorů by měl měsíční skok činit až 31 tisíc hrubého. To by byla facka veřejnému i soukromému sektoru, kde v posledních letech nominální mzdy stagnovaly, či jen mírně rostly, ale lidé si za ně kvůli zdražování koupili méně. Práva proto chystá Schwarzenbergova strana jako jeden z bodů svého volebního programu, který chce představit ve čtvrtek, další stopku pro růst platů ústavních činitelů.
S faktickou poznámkou pan předseda Miroslav Kalousek a připraví se pan poslanec Janulík s přednostním právem.
Děkuji. Já doufám, že vystupuji naposled. A my jsme nemohli být ti první, kteří rozvolňujeme. Nic populističtějšího, nic hloupějšího už jsem dlouho neslyšel.
No kolegové, já vás strašně prosím, přestaňme se přesvědčovat, kdo je větší populista a pitomec.
Ale nemáte pravdu. Tak tady neříkejte, že jste nebyl pro nějakou devadesátku. Tady se hlasovalo o tom, jestli to zařadíme na program této schůze.
Za prvé bych chtěl upřesnit ten rozsah toho návrhu, protože pan Kalousek z nějakých důvodů vynechává tu hlavní podstatu. To za prvé. A za druhé, skutečně já se budu snažit už nebýt sprostý jako při minulém projednávání tohoto návrhu.
Tak jenom krátkou odpověď. Větší úspora to opravdu není. O hloupostech jsme dnes diskutovat nechtěli. Kdyby bylo podle nás, tak tahle diskuse tady vůbec neprobíhá.
Pan předseda Fiala, připraví se pan předseda Chvojka.
Tak to můžu těm nepřátelům prostě říct, jak mají útočit a kde to vozidlo nebo ta krabice má své slabiny. Prostě v některých případech jsou některé věci tajné právě proto, aby je ten protivník nemohl přečíst.
Nyní zde mám dvě faktické poznámky.
A já si myslím, že to je velmi dobře. Souhlasím s tím, že samozřejmě jakékoli hardwarové blackboxy jsou problém. Proto jsem říkal, že vítám, že je to jako ta poslední možnost. A určitě bych si přál, aby jakékoli sondy a obecně hardware v kritické infrastruktuře státu byl otevřeným hardwarem.
Nyní vystoupí na faktickou poznámku pan poslanec Leo Luzar.
Děkuji za faktickou. Pokud opravdu takový je, tak je zcela logický můj návrh, zvlášť když tento zákon je tady tak dlouho. U jiných zákonů, ano, chápu, můžou být důvody pro takovéto jednání - z důvodu času a dalších. Ale v tomto případě to tak není. A to nevím, protože jsem ho neviděl. A předpokládám, že nám pan ministr potom ve své řeči toto objasní. A zase, jak z toho útoku on pozná? Anebo vojáci po hodině útoku řeknou ach, to je civilní, budete se starat o to vy. Ta spolupráce těchto orgánů z tohoto zákona vůbec nevyplývá a nevíme, kdo jaké bude mít pravomoce, a rozhodovat, čí úkol to je, jestli je to obrana, nebo jenom monitorování. Jak to bude rozlišováno?
Musím říct, že jako pamětník z minulého volebního období vím, a nejenom já, ale i ti z vás, kteří jste byli v minulém volebním období v Poslanecké sněmovně, že ten původní návrh doznal opravdu velkých změn. A určitě by panu Luzarovi tuto informaci poskytl. Stejně tak bych si chtěla povzdychnout, kolegyně, kolegové, choďte na semináře, které pořádáme v této Poslanecké sněmovně a které se týkají problematiky, která je zásadní. Já nijak nezpochybňuji, že toto téma není zásadní. Takže i toto je už vydiskutované. Máte návrh na zamítnutí a návrh na přepracování. Takže náš klub se k těmto návrhům nepřipojí, protože máme za to, že není čas dál ztrácet čas. Dochází tady k útokům na nemocnice. Dochází tady k útokům na zastupitelské úřady. Dochází tady k útokům na různá ministerstva, například Ministerstvo zahraničních věcí. Samozřejmě že nikdy nemůžeme dosáhnout toho, aby se něco takového nedělo. Pokud by někdo vymyslel geniální model, tak je to skutečně na Nobelovu cenu. A nikdo takový není. Ale určitě bychom se jako zákonodárci měli snažit o to, abychom tu možnost odvracet tyto útoky v naší legislativě měli.
Před rokem, když jsem to navrhoval, tak paní ministryně financí zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH odmítla. Ale já si myslím, že už není čas čekat. Protože na co čekat? Myslím si, že je to opravdu dostatečný čas na projednání. Poslední pozměňovací návrh, nad kterým jsem dlouho váhal, jak ho uchopit, a který předkládám k vaší úvaze a diskusi ve výborech, je zvýšení hranice paušální daně na 2 miliony korun. Proto při posunutí hranice se musí pro jednotlivé typy činnosti stanovit vlastní parametry paušální daně. Není to úplně jednoduché.
Nyní jako poslední zatím přihlášený do obecné rozpravy vystoupí pan poslanec Milan Feranec.
Je to návrh, který podal kolega Jan Volný, já se k němu následně přihlásím.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, vážená paní ministryně, dovolte, abych se také krátce vyjádřil k vládnímu návrhu, který zavádí paušální daň pro živnostníky. Nicméně ta hranice těch 800 tisíc korun nám přijde nelogická, proto na to reaguji pozměňovacím návrhem, kdy tu hranici dáváme alespoň na milion korun, což je tedy stávající limit pro povinnou registraci k DPH. Pravděpodobně asi proto, že jich není třeba tolik jako těch živnostníků. A nijakým způsobem to není zohledněno, není to nijak kompenzováno.
Nevidím.
Ale jakmile se stává plátcem DPH, tak už si musí vést určité povinné evidence. Takže to nám dávalo logiku, aby to bylo vázáno na plátcovství DPH.
Co je cílem chráněného účtu? Ochranný charakter je, že chrání ty prostředky, tu nezabavitelnou částku. A teď komu, co ten chráněný účet přinese. Dlužníkovi samozřejmě ochrání tu nezabavitelnou částku. První, že jdou do šedé zóny, ruší své účty. Když jim nic nezbývá, tak si zruší účty a dostávají ty peníze v hotovosti, čímž pádem jsou úplně mimo oficiální strukturu. Nicméně chráněný účet by měl přinést něco i tomu věřiteli. Myslím si - teď nebudu mluvit za Katku, ale za sebe, třeba se k tomu přidá. Trošičku na to odpověděl ten návrh kolegy Ferance. A teď ty principy, na kterých ten chráněný účet je. Ona už to Kateřina Valachová trochu popsala, tak já to vezmu strukturálně, nebo výčtově. O tom zřízeném chráněném účtu je informován exekuční soud a exekutor, kteří si mohou vyžádat výpisy z takového chráněného účtu. Dneska je to na tom zaměstnavateli. Jsme zase u toho, o čem jsem mluvil před chvílí. A já vás požádám o podporu.
Další v pořadí je pan poslanec Marek Výborný, připraví se paní poslankyně Jana Aulická.
Ty dluhy chráněným účtem za ty dlužníky nevyřešíme, ale my zabráníme tomu, aby se propadali. Co se stává dneska? Většina dlužníků prostě z logiky věci se zbaví všeho, zbaví se účtů a odchází do šedé ekonomiky.
Vrátíme se v podstatě k původnímu pořadí schůze, když jsme tyto dva body navrhli jako přednostní body ve 14.30, to jsme splnili. A my máme před sebou bod číslo Tento sněmovní dokument uvede předsedkyně a zároveň zpravodajka rozpočtového výboru paní poslankyně Miloslava Vostrá, kterou žádám o slovo.
Usnesení máte písemně. Příloha 1 je součástí.
Není tomu tak. Návrh byl přijat. Pokračovat budeme bodem číslo Ještě malinký moment, až se uklidní situace.
Dámy a pánové, velmi stručně. Dovolte, abych před druhým čtením znovu připomněla návrh zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů v souvislosti s tzv. paušální daní. Ten odvod obsahuje daň, obsahuje sociální pojištění a zdravotní pojištění.
Současně se ale otevírá okruh případů, kdy lze zbraň svěřovat. Další změna je ta, že výbor navrhuje zavést jednoduchý model ničení zbraní v kompetenci státu. Dále se narovnává současná právní úprava v oblasti přepravování, respektive nošení zbraní na uvedených kulturně historických akcích, které již do značné míry nyní neodpovídá ani běžné praxi. Dle navrhovaných změn by mělo být zejména možné přepravovat zbraně na takové akce viditelně, respektive provádět historické ukázky typu průvodů historické vojenské techniky, statických ukázek a podobně, které jsou dnes do značné míry v právním vakuu. Navrhovanou právní úpravou se rovněž fakticky legalizuje viditelné nošení zbraní například v rámci biatlonových závodů, samozřejmě sportovci. Výbor také navrhuje přijmout úpravu - pokud orgán veřejné moci vynucuje zákaz vstupu se zbraní do svých úředních či jiných chráněných prostor, umožní jejímu držiteli uložení krátké zbraně v souladu se zákonem. Opatření typu zbraňové amnestie mají v tuzemské právní úpravě nakládání se zbraněmi v civilní sféře značnou tradici a dlouhodobě se ukazují jako velmi efektivní nástroj snižování počtu nelegálně držených zbraní mezi lidmi. No dobře, ale zástupci ČSSD tam měli své zastoupení. Tolik za mě všechno a děkuji.
Otevírám obecnou rozpravu. Jako první je přihlášen pan poslanec Radek Koten.
Česká republika opět jako jeden z mála států uznává jako důvod pro držení zbraně ochranu života, zdraví a majetku a v tomto principu podřizuje i příslušná ustanovení v zákoně. SPD tyto správné principy hájí a hájit bude. Za tohoto stavu je absolutně nezbytné, aby Policie České republiky měla právo v odůvodněných případech odmítnout vydání zbrojního průkazu podezřelému cizinci, a nelze připustit stav, kdy bude Policie České republiky povinna obligatorně vystavovat rozhodnutí, díky kterým bude mít náš nepřítel v naší zemi přístup k legálním zbraním, aby je mohl následně použít proti našim občanům a této zemi.
Já bych tady poprosil pana ministra, jestli by to pak ještě mohl říct na mikrofon s tou novou verzí, a že ji podporuje, abychom všichni měli dostatečnou jistotu. U kontroly je velmi dobře vydefinován inspektor. Jsem velmi rád, že je tam docela jasně už v tom legislativním textu zmíněno, že sondy jsou nějakým krajním řešením a že preferovaná je klasická spolupráce na základě smlouvy, což si myslím, že v reálu těm subjektům bude vyhovovat více, a jsou na to zvyklejší. A jenom poprosím pana ministra, jestli by mohl potvrdit tu novou verzi, ale že počítá, že bude předlohou.
Nejasné termíny, nejasné definice a nejasnost nakládání s těmi údaji, které by byly patřičně získány, odložily tento materiál a zůstal dlouho, jak se říká, pod stolem. Čili nevím, k čemu se vlastně mám vyjadřovat v rámci prvního čtení. Čili k tomu materiálu, který máme, čili materiálu sněmovní tisk 800 v prvním čtení. Změnily se oproti původnímu výrazně definice, za to děkuji, z druhé strany zůstává hodně neznámých. Neznámé, co zůstává, je, kdo všechno v České republice bude bránit Českou republiku v rámci kyberprostoru - pane ministře. Máme zde specializovaný úřad - Národní úřad kybernetické bezpečnosti, a to je úřad, který má už z titulu své funkce právo bránit Českou republiku proti kyberútokům. Byli jsme vystaveni kyberútokům, naše zdravotnická zařízení byla vystavena kyberútokům a mnoho občanů České republiky je napadeno kyberútoky, mnozí dokonce museli platit výkupné. Jsou to různé mafiánské a vyděračské skupiny budující kyberprostor v rámci svého byznysu. Anebo jsou to jiné útoky a jiná síť, kterou bude monitorovat Vojenské zpravodajství? Předpokládám, že to je jedna síť. Toto zůstává nevyjasněno. Anebo to otočme a řekněme ano, za kybernetickou bezpečnost České republiky zodpovídá Vojenské zpravodajství, komplexně zodpovídá, a potom NÚKIB pouze bude přebírat tyto informace a řešit tu možnou civilní záležitost. Protože já nevěřím tomu, že je možno jenom tak z prvních dat nebo z prvních signálů na síti rozlišit, co je civilní útok a co je vojenský útok.
Seděli jsme nad tím s panem kolegou Nacherem, diskutovali jsme o tom s panem kolegou Chvojkou, že je potřeba nastavit dlouhodobý systém, který se bude odvíjet od ekonomiky. V situaci, kdy máme deficit 500 miliard korun, by mi přišlo opravdu nemravné, aby se některým funkcionářům, ať už jsou ve Sněmovně, ve vládě, nebo v justici, zvyšovaly platy ze 150 na 160 tisíc měsíčně.
Takže pokud nechcete projednávat, nebo nechcete být při projednávání tohoto bodu, běžte prosím do předsálí.
Posouzení ústavnosti platových restrikcí vůči soudcům pro konkrétní období konkrétního roku spadá do rámce vymezeného principem soudcovské nezávislosti. Obdobně samozřejmě je vhodné přistupovat i ke komunálním politikům. Myslím si, že ten návrh obstojí z toho důvodu, že nesnižuje platy a že měří všem stejně, což je obsahem té doktríny Ústavního soudu. Takže věřím, že si všichni uvědomují závažnou situaci, ve které jsme vzhledem k výši státního dluhu, a že nikdo nebude blokovat to, aby tento návrh byl přijat.
Děkuji.
Dobré odpoledne. Jen opravdu krátká poznámka. Ale to B je to, že se vlastně tento mechanismus počítá proto, protože se plánuje zrušení superhrubé mzdy. Takže by mě zajímalo, jak pak budou postupovat.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. S třiceti dny nic neudělám, to je právo předkladatele a Sněmovny, která o tom bude hlasovat.
S přednostním právem pan předseda Fiala.
Děkuji za slovo. My jsme, jak už to dnes náš předseda připomněl ráno, navrhovali zmražení platů před dvěma lety.
Pak jste ještě mluvil o těch odčitatelných položkách. No proto je tam ta dobrovolnost. To nejde prostě skloubit. To máme prodiskutované tam a zpátky. Od čeho to chcete odečítat? To by se stejně dostal do bonusu, nebo do přeplatku, takže to ztrácí potom smysl. Navíc, už musí něco vykazovat, už musí něco dokládat. Takže buď, anebo. Tím nechci říct, že by porušovaly zákony. Tím chci říct, že prostě díky slevám a díky různým odčitatelným položkám, které snižují základ daně, se do té daňové povinnosti prostě nedostanou. Takže ti to možná nezvolí. Já prostě mám problém s tou hranicí 800 tisíc, to říkám otevřeně. Proto jsem navrhovala milion, protože jsme to spojovali s plátcovstvím DPH. Je to něco, co mají Němci v Německu. Ale říkám, tvořilo se to tam desetiletí. A já si neumím představit, že bychom se tady na tom domluvili. Možná ještě na té věcné úrovni, ano, ale nevěřím tomu, že bychom se na tom domluvili na úrovni politické. Takže to je něco... Já si říkám, dejme si menší a dotáhněme je. To je pro mě důležitější. Protože ta paušální daň není jenom o tom to prosadit tady v parlamentu, případně v Senátu, to si myslím, že nakonec tu podporu snad tento návrh najde napříč spektrem, ale také to vybudovat. Já si to pamatuji ještě z úrovně Finanční správy. Byl to megalomanský projekt, který zůstal u legislativy. A v podstatě na té bázi IT se neudělalo nic. A já si říkám, pojďme to rozpohybovat, pojďme vybudovat ten podvozek, pojďme vybudovat ten základ toho domu, neklaďme si cíle nereálné. Takže já chci raději splnit tento reálný cíl. Postavit ten podvozek, postavit ten základ, a pak se v tom může pokračovat, můžeme to rozšiřovat, můžeme se dál někam posouvat. Ale začněme tady u tohoto. To je asi moje vyjádření k vašim slovům.
Prosím, takže závěrečné slovo zpravodaje, máte slovo.
My jsme diskutovali tu dobu, to zkrácení lhůty. Tak to je ten důvod, proč do toho vstupuji.
Nicméně podle jednacího řádu musíte tento návrh načíst v podrobné rozpravě. Takže ještě jednou vás potom požádám o vystoupení. Tak prosím. Mám poznamenáno, to je v pořádku.
Děkuji za slovo. V obecné rozpravě jsem ho odůvodnil a podrobně je v systému vložen a odůvodněn.